V dané věci probíhají aktuálně, pokud je mi známo, dvě trestní řízení. Jedno pro skutek vymezený údajně nezákonným zadáním veřejné zakázky v rámci výběrového řízení na projekt servisního kartového střediska Opencard, to jest původní zakázky, tedy té, která byla zadána ještě v době primátorování pana Pavla Béma. Přičemž v obou případech měla být hlavnímu městu Praze způsobena škoda velkého rozsahu. Zároveň se někteří poslanci domnívají, že toto systematické ovlivňování mělo za následek zaměření trestního řízení směrem, kterým jít nemělo. Údajné prozrazení utajovaného svědka Jiřího Chytila ze strany Policie České republiky a jeho následná údajně nespravedlivá kriminalizace. Na druhou stranu to nelze ani potvrdit v současné době, protože ty informace nemáme. Zřízení parlamentní vyšetřovací komise je asi v tomto případě vhodné, nicméně takové zřízení vyšetřovací komise má určitá úskalí. Vyšetřovací komise by se měla především vystříhat kroků, které mohou ve svém důsledku průběh trestního řízení ovlivnit. To je samozřejmě jeden aspekt, který je třeba mít na paměti. Také by neměla suplovat činnost státního zástupce nebo naopak obhajoby. Na druhou stranu je pravda, že toto riziko nemůže být důvodem pro nezřízení té vyšetřovací komise.
Děkuji panu poslanci Fichtnerovi. Ještě než budeme pokračovat, omlouvá se z dnešního jednání od 11.30 z důvodu pracovního jednání předseda Poslanecké sněmovny až do 13 hodin. Budeme pokračovat v diskusi. Podle mých záznamů je nyní na řadě s řádnou přihláškou pan poslanec Pavel Blažek. Pane poslanče, máte slovo.
Dobrý den. Ale ze slov paní ministryně Válkové jsem pochopil politický cíl tohohle orgánu. Není možné si jedno vybrat, které budeme strašidelně kontrolovat, že se dopustíme toho, čemu se nedá říct jinak než selektivní spravedlnost. Já teď nereaguji pouze na tu komisi, ale mě ta slova paní ministryně docela překvapila a řeknu rovnou, že vyděsila.
Ano, všichni jsme s tím srozuměni? Požádám vás o novou registraci. Návrh nebyl přijat. Kdo je pro? Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 61 o zřízení komise v těch pozměňovacích návrzích, které byly přijaty. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Tak jsme zase viděli v praxi... Gratuluji vám.
To byl pan předseda Stanjura. Nyní se hlásí pan předseda Kolovratník, logicky, předseda volební komise.
Tuto lhůtu vyhlašuji do příštího týdne do pondělí 24. do 12 hodin. Komise se sejde v úterý hodinu před začátkem jednání pléna a potom na začátku ve 14 hodin budeme hlasovat o složení té komise. Pak teprve přijde na řadu další krok, a to volba předsedy.
To bylo technické sdělení předsedy volební komise a budeme pokračovat v řádných bodech, které projednáváme. Podle schváleného pořadu schůze budeme pokračovat bodem číslo Prosím, aby se ujal slova.
Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, předkládám k projednání další smluvní dokument, který souvisí s mezinárodním zdaňováním. Zdůrazňuji, že protokol, který vznikl z iniciativy české strany, plně odráží mezinárodní vývoj a trendy v mezinárodní daňové oblasti, a to zejména v rámci OECD.
Děkuji.
Potřeby rozvíjející se ukrajinské ekonomiky mají velký potenciál. Děkuji za pozornost.
Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající.
Nyní řádně přihlášený poslanec Ludvík Hovorka ke svému vystoupení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Reaguje vlastně na to, že výstupem parlamentních vyšetřovacích komisí mnohdy nebývá nic konkrétního. Tady by mělo být "musí vyšetřovací komise oznámit takovou skutečnost orgánům činným v trestním řízení". Pak by to bylo daleko efektivnější.
Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi.
Za sebe bych jenom rád připomněl, že jsme před nějakou dobou vydávali kolegu Svobodu a já jsem argumentoval tím, že vlastně ho vydáváme v důsledku toho, že nebylo vyšetřeno první trestní oznámení zastupitelky Jany Ryšlinkové a jeho podstatná část byla s dosti nepochopitelnými argumenty po několika letech odložena. To znamená, argumentovat dneska jiným způsobem proti vzniku té komise mně nepřipadá racionální. Děkuji vám za pozornost.
Pan Chytil nebyl nikdy ani utajený svědek ani spolupracující obviněný. Z toho plyne jediná věc. Pokud se to vyzradilo, tak to dost pravděpodobně byl jeden z těch tří, kteří se toho zúčastnili. Ale nemůžete prozradit to, co neexistuje.
Prosím, pan kolega Roman Váňa.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, již delší dobu se tady bavíme o jednom konkrétním případě, o kauze Opencard. Já bych si jen dovolil upozornit, že podle zákona, tedy podle jednacího řádu, je možné vyšetřovací komisi zřídit pouze ve veřejném zájmu, ne v zájmu konkrétních osob. Takže je to určitý moment, zda skutečně ten veřejný zájem právě v této jediné konkrétní kauze je tak veliký, aby opravňoval zřízení vyšetřovací komise parlamentu. To je otázka, kterou dávám ke zvážení.
Děkuji za slovo. Kauza toho svědka je v tom jenom jednou velmi dílčí záležitostí.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já bych také chtěl zareagovat na pana kolegu Blažka. Vy citujete jeden pořad, ale ono těch pořadů vzniklo v průběhu času víc. On jí to přišel oznámit jako její podřízený pracovník náměstkyni primátora a ta náměstkyně primátora kontaktovala policii a zorganizovala tu schůzku, o které jste mluvil.
Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, nechci vás zdržovat, ale jde o významnou dohodu, která ovlivní naše vztahy s Hongkongem na delší dobu. Čili jak jsem řekla, jde o druhý v pořadí ze tří návrhů dohod. Jde o vzájemnou právní pomoc v trestních věcech. Pro nás je asi nejzajímavější ustanovení, které upravuje výnosy ze zločinu a možnosti je zajistit a konfiskovat. Obdobně jako ta předchozí a i ta následující dohoda obsahuje i možnost odmítnout vyřízení žádost v případě, že by zde byla odůvodněná obava z uložení nebo výkonu trestu smrti, takže reflektuje i tato dohoda závazky, které vyplývají pro Českou republiku ze smluv o lidských právech. Děkuji a prosím i v tomto případě o příznivé posouzení tohoto návrhu.
Děkuji. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, rozpravu tedy končím. Závěrečná slova, není zájem? Budeme tedy hlasovat. Je zde návrh na přikázání zahraničnímu výboru. Zeptám se, zda je jiný návrh? Není tomu tak.
Děkuji, pane předsedo. Dále předvídá možnost předání osoby, která je nejen ve výkonu trestu odnětí svobody, ale rovněž osoby, která vykonává ochranné opatření spočívající ve zbavení osobní svobody, například ochranné léčení. Podmínkou pro předání osoby podle této dohody je ovšem hranice jednoho roku, který při podání žádosti ještě musí zbývat vykonat. Samozřejmě ve všech těchto případech jsou zohledněny i naše závazky z mezinárodních smluv a ze smluv, které nám ukládají vyvarovat se jakýchkoli aktivit, pokud zde hrozí uložení nebo výkon trestu smrti.
Ano, děkuji. Otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Tak ji končím. Závěrečná slova? Zájem o ně není, tudíž přistoupíme k hlasování. Padl zde návrh na přikázání zahraničnímu výboru. Zeptám se, zda je ještě jiný návrh. Není tomu tak. Hlasování má číslo 56, přihlášeno 146, pro 125, proti nebyl nikdo. Tento návrh byl přijat. Budeme pokračovat bodem
Doporučuji proto Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s ratifikací této dohody.
Otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, budu teď představovat v pořadí, které jde za sebou, tři návrhy dohod. Vzhledem k tomu, že každý z těchto návrhů vyžaduje samostatnou schvalovací proceduru, budu je představovat zvlášť, ale to společné je, že se jedná o jednu oblast, a to o tu Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky, kterou známe pod názvem Hongkong. Jde o mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech. Jedná se o trestné činy, za které lze uložit trest odnětí svobody nebo jinou formu zbavení osobní svobody nejméně na jeden rok, a pokud to právo obou zemí připouští. Dohoda navíc umožňuje s vydávanou osobou předat věci, které mohou sloužit jako důkaz v trestním řízení nebo byly získány tou osobou v důsledku její trestné činnosti. Všechny tyto standardní požadavky byly splněny. Nejde jenom o dohodu o předávání osob hledaných pro trestní řízení, ale i o vzájemné právní pomoci a o předávání odsouzených osob.
Děkuji paní ministryni a prosím, aby se slova ujala paní zpravodajka pro prvé čtení, kterou je paní poslankyně Kateřina Konečná.
Děkuji moc.
Děkuji, paní zpravodajko. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádné přihlášky, takže rozpravu končím. Je zde navrženo, aby tento tisk byl přikázán výboru zahraničnímu. Zeptám se, zda je zde návrh na přikázání jinému výboru. Není tomu tak. Kdo je proti tomuto návrhu?
Protože na to je konkrétně pan Jan Urban i ve službách pana Šťávy mimořádně vynikající mistr. Nemáme jinou možnost. Ale opakuji - začínám chápat, o co některým z nás jde, jaký mají politický cíl při zřizování této komise, a dovolím si se od toho zcela zásadně, ale opravdu zásadně distancovat.
Nyní dvě faktické - kolegu Hovorku požádám ještě o strpení. Nejdříve Václav Klučka k faktické poznámce, potom pan poslanec Chalupa. Prosím, pane poslanče, máte dvě minuty k faktické poznámce.
Já řeknu pouze dvě věci. Druhá věc je na margo vystoupení pana kolegy Fichtnera. Ano, zjišťuje, a když zjistí, podává.
Děkuji, i za dodržení času. Nyní pan poslanec Bohuslav Chalupa, také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče.
Nesouhlasím s tím, že pokud nejsme schopni... a teď já si nebudu hrát ani na policistu ani na soudce ani na státního zástupce. Pokud jsou tady indicie, že něco není v pořádku, je naší povinností se tím zabývat.
Ještě jedna faktická poznámka Stanislava Polčáka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Je třeba nezapomínat i na margo toho, co řekl pan kolega poslanec Fichtner. Myslím si, že s touto výtkou by bylo možno v zásadě odmítnout zřízení jakékoli vyšetřovací komise. Možná jedna poznámka.
Děkuji za dodržení času. Pane poslanče, máte slovo ke své faktické poznámce.
Je to riziko, doufám, že nenastane, když nám v tom pomůžete, budu jedině rád.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
To je za prvé. My jsme politické shromáždění, které nelze odpolitizovat.
Jak se budeme dívat na fyzickou nebo právnickou osobu, kterou považujeme v současné době za daňového rezidenta Ukrajiny, pokud tato fyzická nebo právnická osoba, a která u nás podniká, pokud tato fyzická nebo právnická osoba podniká rovněž na Krymu, má tam sídlo anebo se tam jako fyzická osoba zdržuje více než půl roku? Proto bych prosil hlasovat o tom, jestli toto nepřikázat ještě rozpočtovému výboru.
Mám přihlášku pana poslance Pavla Blažka a zatím jinou přihlášku nemám.
A dovolte mně, nebyl bych opoziční poslanec, abych to neřekl.
Nicméně z veřejných zdrojů jsem se dočetl, že pan ministr financí říká, že je špatný krok zrušit cla s Ukrajinou. A zrušení cel je jedna z možností, které mohou fungovat relativně efektivně a relativně rychle. Takže mě překvapilo, že náš ministr financí to hodnotí velmi kriticky. Pokud to pravda není a noviny nenapsaly přesnou informaci, tak se tímto omlouvám. Děkuji za vysvětlení.
Děkuji.
Jestli skončí u těch oligarchů, nebo kam to tedy půjde. A na to mi nebylo odpovězeno. Takže to jen na okraj toho dotazu.
Děkuji za informaci i tu kvantifikaci. Já jsem neměl žádnou kritickou poznámku. Aby skončily tam, kde si představují ti, kteří ti úlevy poskytují a nabízejí Ukrajině.
Budeme se zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Má někdo jiný návrh? Slyšeli jsme návrh pana zpravodaje o rozpočtovém výboru. Budeme tedy hlasovat o těchto dvou návrzích. Ještě pan předseda rozpočtového výboru. Ano, děkuji. Je to samozřejmě věci výboru, jestli si osvojí některý návrh. Požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Kdo je proti? Děkuji vám.
Mně to přijde jako silný veřejný zájem. Vybrána jedna kauza byla proto, že tady jsou podněty, že tady jsou opakované podněty, že to vyšetřování neprobíhá standardně. A když budete tvrdit, že selektivně stíháme jenom některé pachatele trestných činů, to přece také není pravda. Nestíháme všechny obyvatele. A i státní zástupce se bohužel může dopustit trestného činu. A můžeme spekulovat o tom, jestli dneska ty kontrolní mechanismy jsou, nebo nejsou nastaveny správně. Já jsem do toho návrhu na zřízení komise napsal úmyslně: prověří činnost. Teď je úplně nejdůležitější, aby to nebylo zase za další dva roky, až už budeme zase svědky toho, že další kauzy jsou zameteny pod koberec.
Nyní pan kolega Chalupa s faktickou poznámkou.
Já nechci dlouho zdržovat. To je veřejný zájem.
Děkuji panu kolegovi Chalupovi. Pan kolega Pavel Blažek nyní s faktickou poznámkou, potom řádně pan kolega Šetina.
Selektivní spravedlnost nebyla reakce na návrh na vznik téhle komise ani na vás. To byla reakce na slova paní ministryně v rámci obecné debaty. Stručná reakce na pana poslance Gabala, vaším prostřednictvím.
Nyní je konečně řada na řádně přihlášeném panu poslanci Jiřím Štětinovi.
Dámy a pánové, já velmi pečlivě poslouchám diskusní příspěvky všech kolegů. Já bych z tohoto místa chtěl připomenout jednu věc. Ty jsou systémové. A já jsem je žádal, aby mi odpověděli, jak tyto kauzy byly šetřeny, kdo je šetřil, proč nebyly vyšetřeny. Víte jaký byl závěr? Že do dnešního dne odpověď nemám. Já to chápu, proč. Já se domnívám, že se nikdo nechce vlamovat do státního zastupitelství. Nikdo si nebude hrát na nějakou komisi, která je přes vyšetřovatele, státní zástupce. Myslím si, že kdo trochu něco ví o trestné činnosti, tak ví, že nemůže jít do živých kauz. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Jiřímu Štětinovi. To byl poslední přihlášený v rozpravě. Pan předseda klubu ODS, Zbyněk Stanjura. Máte slovo, pane předsedo.
A evidentně je rozprava společná.